Je to hlasování číslo 173, přihlášeno je 110 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. Zahajuji hlasování o změně zpravodaje. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, dovolte mi vystoupit s materiálem, ve kterém zastoupím pana poslance Šincla, který je na služební cestě, pracovní cestě ve Finsku. Dovolte mi jen doplnit pár informací, které zde uvedl pan předkladatel pan poslanec Volný.
Faktem je, že se mě osobně dotýká. V tom, co tady, pane premiére, říkáte, tak nemáte pravdu skoro v ničem. Vy experimentujete s výrobci potravin, s dodavateli a vždycky si vyzobnete něco, nějakou skupinu, a na tu zaútočíte. Já se domnívám, že není potřeba. A on je potřeba, ale univerzálně a v hospodářských soutěžích. Takže prosím, pokud byste byl korektní a odpověděl na ty otázky. Dodnes jste to neudělal.
Dámy a pánové, já ještě jednou. On to řekl to jasně: je to politický zákon, je to o vnímání světa jako o takovém.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. S faktickou paní poslankyně Havlová.
Ty články tady číst nebudu, ale přesně takhle to funguje.
Proti? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Ano, omlouvám se. Hlasování končím. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Hlasování končím. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.
Navrhuji hospodářský výbor, protože je to tvrdý zásah a další regulace soutěžního práva. To za prvé. Takže hospodářský výbor.
Hlasování končím.
Ještě desetkrát silněji platí ty argumenty, o kterých jsem mluvil. A teď pořád říkáte: my to rušíme, protože jsme to slíbili. Pak se nedivte, že to je pouze ideologický projekt. Tu důchody, tu investice do infrastruktury, tu vyšší výdaje do školství, vlastně všechno. Já tomu prostě nerozumím. A jsou to vaše čísla, nejsou to čísla opozice.
Po faktické poznámce pana poslance Stanjury následuje faktická poznámka pana poslance Opálky, po něm pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou.
Musíte si vybrat. Dneska ještě nikdo neví kolik, protože se říká necelých 85 tisíc, ale z toho 5 tisíc je nezaměstnaných, kteří nic nezaplatili. To procento nebo to promile je tak malé, protože se předpokládal větší vstup klientů, tak se odhadovala větší čísla, ale tak musíme pak vyjít z toho, co chceme. To je snad stručné vysvětlení.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura a pan poslanec Kalousek. Na zamítnutí jej předložila paní poslankyně Chalánková u obou bodů.
Takže já dávám i návrh na přepracování.
My už jsme si vybrali. My chceme, aby ten druhý pilíř zůstal zachován, dobrovolný, aby lidé měli možnost. Zjistíte, že to neodpovídá, ten váš předpoklad, procentuálně, že to jsou ti nejbohatší. Zdroje jsou.
Jenom stručnou poznámku rovněž k panu poslanci Opálkovi. Já si budu provždy vyčítat pravděpodobně do smrti, že když už jsem se smířil s dobrovolným druhým pilířem, že jsem alespoň netrval na aktivním projevu nesouhlasu. Dopustil jsem se chyby. To spolu prostě souviselo. A to už se vám nechce. A to jsou peníze občanů, které utrácíte za platy státních úředníků a za sociální dávky.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Opálka.
Chtěl bych říci, že klub KSČM se na tomto materiálu nepodílel, na komisi, která projednávala návrh, jsem předkládal úplně jiné řešení, a musím říci, že jsme navrhovali i snížení DPH u potravin.
Sportovci se na platnost nových zákonů velice těšili, protože by to mohlo konečně zlepšit podmínky v českém sportu, který je dlouhodobě podfinancován. Jenže po odložení nového zákona do roku 2017 se odkládá také navýšení podpory sportu. Je tedy žádoucí, aby navýšení výběru daní z hazardu bylo směřováno do kapitoly MŠMT a na podporu sportu. Z těchto důvodů navrhuji, aby byl tisk přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tento výbor by měl tuto problematiku prodiskutovat a slyšet stanovisko a názor Ministerstva financí.
Děkuji panu poslanci Pavlu Plocovi.
Myslím si, že ta úprava tehdy byla přelomová. Dala obcím pravomoc rozhodovat si o tom, jestli chtějí, nebo nechtějí. Navrhuji tedy z tohoto důvodu, abychom tento bod přerušili do doby, než zde bude přítomen pan ministr financí.
To je procedurální návrh, nikoliv faktická poznámka. Já o něm nechám hlasovat bez rozpravy. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Rozdíl je dán zejména tím, co všechno se do nákladů započítává. Tak k tomu mi stačí základní násobilka, abych si spočítal, že stále na to stát doplácí. Takže co to tady předvádíte za nesmysl, to vůbec nechápu. Ta čísla jsou tady zcela jasná a nadále stát na to doplácí. Dále bych dodal, že podle dostupných studií v České republice je přibližně 100 tis. patologických hráčů. Počet osob, který je negativně zasažen hazardem, je však mnohem vyšší. Jedná se především o rodinné příslušníky, zaměstnavatele nebo věřitele patologických hráčů. A tato vláda se chová tak otřesně, že chce vydělávat na neštěstí jiných? To je skutečně otřesný případ. Na druhou strany tady přestaňme lhát, že takováto omezení problém s hazardem vyřeší. Jediné řešení je absolutní abstinence. A opět, abych si pomohl někým jiným, nějakými odborníky nebo nějakými odbornými studiemi, tak se stačí zeptat například primáře bohnické psychiatrické léčebny Karla Nešpora. Ten vám řekne, zdali váš návrh zákona řeší hazard, nebo ho řeší absolutní abstinence. Takže znovu říkám, přestaňte tady předvádět nějaké nesmysly. Je to lež, ten váš návrh zákona. Neřeší to vůbec žádný hazard, nadále jenom parazitujete na lidském neštěstí. A vaše vládní koalice se chová tak neuvěřitelně nedemokraticky, že odmítá i téměř po roce tento návrh zákona dát k projednání na plénu Poslanecké sněmovny. No, to by byla ještě lepší varianta. Samozřejmě to, zda budou lidé prohrávat po menších částkách nebo nějak jinak, to vůbec neznamená, že prohrávat nebudou a že nebude možné během pár hodin prohrát celou výplatu nebo sociální dávky. No tak to je snad argument už úplně k smíchu. Takže to také tedy necháme jen tak, že si s tím poradí trh, nebo že vzniknou nějaké černé stránky, nebo já nevím kde co. To přece takhle není. Já jsem proti.
Za druhé bych chtěl připomenout, že my tady nežijeme v nějakém vzduchoprázdnu, už jsme tady u toho minulého bodu diskutovali o těch příkladech. V České republice k tomu nikdy nedošlo až do doby, než byl tedy schválen tento druhý pilíř, který bychom nyní měli zrušit. I kdybychom chtěli, tak jsme nijak nemohli ovlivnit rozhodnutí polské vlády, která znárodnila naprostou většinu prostředků, které si lidé v tom druhém pilíři ušetřili, a rozhodně jsme nemohli ovlivnit ani postoje slovenské vlády, která se rozhodla významně omezit státní příspěvky do druhého pilíře. Čili pokud dnes tady máme diskutovat o tomto návrhu české vlády, tak bych rád požádal všechny odpůrce, aby se vyrovnali s tím jednoduchým faktem znárodnění druhého pilíře v Polsku. A to tam neudělala žádná levicová vláda, to byla liberální vláda. Udělala to pravicová vláda, fakticky zrušila druhý pilíř. A na Slovensku, to máte pravdu, to byla sociálně demokraticky orientovaná vláda, která musela omezit státní příspěvky do druhého pilíře, protože to ruinovalo slovenský státní rozpočet. Já jsem přesvědčen, že pokud si máme počínat racionálně, tak není možné reagovat jinak než poté, kdy jsme se rozhodli ten druhý pilíř uzavřít pro nové účastníky, tak teď je potřeba ho co nejdříve také zrušit. A poslední poznámka v rámci tohoto mého vystoupení. Chci jednoznačně odmítnout, že tady byly nějaké dohody. Sociální demokracie vždycky jasně říkala, že ten druhý pilíř nechce. Možná v rámci vládní koalice se tehdy dohodli poslanci, že to bude v nějaké této podobě, ale do toho nevstupovala tehdejší opozice. Prostě vláda přehlasovala opozici.
Já děkuji a eviduji zde dvě faktické poznámky. S první přichází paní poslankyně Langšádlová, poté se připraví pan poslanec Beznoska.
Paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane premiére. Vy jste hovořil o logickém postupu. Logickým postupem by bylo, kdybyste dnes předložil alternativu. Váš návrh je nejenom nelogický, ale především neodpovědný. Navrhovat zrušení druhého pilíře, aniž byste přicházeli s alternativou, o které bychom dnes hovořili, je zkrátka nelogické a neodpovědné. Neodpovědné zejména k té nejmladší generaci.
Děkuji, paní předsedající. My se inspirujeme v Chorvatsku. Škoda, že pan premiér se neinspiruje někde jinde.
Děkuji. To, že ve druhém pilíři je minimum účastníků, není dáno tím, že sociální demokracie avizovala, jak bude postupovat, pakliže bude mít vládní zodpovědnost. To prostě svědčí o tom, že lidé nemají tolik prostředků, aby si spořili na stáří tolik, kolik by bylo potřeba, aby měli stáří zajištěné.
Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Laudát, připraví se paní poslankyně Langšádlová.
Existovalo něco jako Bezděkova komise. Vy jste tam nejdřív kývli na to, že je potřeba druhý pilíř, že je potřeba penzijní reforma, a otočili jste v následujícím období, když došlo na lámání chleba.
Chtěl bych také ještě připomenout, že velmi často se tady argumentovalo tím, že v západní Evropě dnes lidé pobírají důchod z velké části právě z penzijního připojištění, zatímco u nás jsou důchodci převážně závislí na příjmech ze státního důchodového systému. A poslední poznámka. Podívejte se prosím, a jsou to smutná čísla pro Českou republiku, jak vypadá srovnání našeho hospodářského růstu v posledních deseti letech se srovnáním hospodářského růstu v jiných zemích ve středu a na východě Evropy. Ukazuje se, že naše země rostla ve srovnání s jinými státy v průměru skutečně velmi málo. A já si myslím, že jednou z možností, jak samozřejmě posílit veřejné rozpočty, je také rychlejší a robustnější víceletý hospodářský růst než to, co se nám dařilo v minulých letech, posílení zaměstnanosti.
Je to tak, výborně. Nyní prosím s faktickou paní poslankyni Langšádlovou, připraví se pan poslanec Laudát, pak ještě paní poslankyně Adamová, pan poslanec Beznoska a pak paní poslankyně Chalánková.
Ano, nepřekládáte současně návrh, jak budete řešit dlouhodobou udržitelnost našeho důchodového systému. Bude to vyššími odvody pro zaměstnance, zaměstnavatele, živnostníky, jak někdy prosakuje do médií? Bude to řešeno migrací, jak o tom někdy mluvili sociální demokraté, když se projednávala důchodová reforma? Jakou cestou chcete jít? Máme delší dobu dožití, což je dobře. Jakou cestou chcete jít? Naznačte nám to. Jaká je udržitelnost systému? Když navrhujete zrušení tohoto, co navrhujete poté? Co přijde a co připravujete, když už to není projednáváno současně?
A nyní s faktickou pan poslanec Laudát. Připraví se paní poslankyně Adamová.
Pak jsme se vám snažili vyhovět, kde se dalo. A Slovensko pořád ještě má poměrně hodnotný pilíř.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Beznosku. Prosím, máte slovo.
Naposledy k tomuto tématu. Ještě velmi krátká poznámka na slova pana premiéra, který tady argumentoval ekonomickým růstem v dalších zemích bývalého východního bloku. Samozřejmě vždycky je třeba volit, co má vyšší prioritu. Není ani jedno vaše zásluha. Druhá Bezděkova komise vznikla na základě doporučení Světové banky, Národní ekonomické rady vlády a tam byli zcela jistě lidé velmi mentálně blízko sociální demokracii. Byla to široká shoda, bohužel druhý pilíř padl na oltář politiky.
A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Chalánkovou.
Děkuji. Určitě netvrdím, že byl druhý pilíř byl všelék, ale bylo to alespoň něco. Pár technických poznámek. Důchodové systémy v naší zemi až do roku 1951 byly fondového charakteru, to znamená lidé si spořili na vlastní účty, do fondů a eventuálně jim přispívali zaměstnavatelé.
Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 50 dnů. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh zákona jsme přikázali rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru a lhůtu jsme zkrátili na 50 dnů. Tím končím projednávání tisku č. 27 a budeme se zabývat tiskem číslo Zde taktéž budeme hlasovat nejprve o návrzích pana poslance Laudáta a paní poslankyně Chalánkové na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Takže nejprve návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování tak, jak to navrhl pan poslanec Laudát. Kdo je pro vrácení návrhu k přepracování, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je pro zamítnutí, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. Organizační výbor i tady navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru jako garančnímu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat a já konstatuji, že návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu. Jaký prosím? Zdravotní a sociální.
Ty související zákony, to je vážná věc.
Takže evidují návrhy na přikázání sociálnímu výboru a hospodářskému výboru. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je návrh na přikázání tohoto tisku hospodářskému výboru. Ani tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 50 dnů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Dalším návrhem, kterým se budeme dnes zabývat, je bod číslo
Předkládám tuto novelu ve třech základních změnových bodech. Hlavním principem navrhované právní úpravy navrhuji zvýšit sazbu odvodů z loterie a jiných podobných her. Nově tedy bude dílčí odvod z výherních loterií, přístrojů a jiných technických zařízení mezi rozpočty obcí a státním rozpočtem v poměru 60 ku 40 ve prospěch obcí. Tato novela zákona je pouze dílčí krok všeho toho, co se zavázala tato vláda učinit. Jistě všichni víte, že příští týden jde do legislativního procesu velká novela moderního zákona, kterou po nás požaduje Evropská unie na jedné straně, ale na druhé straně nás svazuje notifikačními pravidly, která jsou složitá a mohou být velice dlouhá. Je pravdou, že všechny kategorie loterií a hazardních her nejsou ve stejné ekonomické hladině. Věřím tomu, že kurzové sázky a číselné loterie mají ekonomiku jinou, než jsou hrací automaty a ostatní hazardní hry. Mají i jinou společenskou problematiku a mají i jiné dopady do celé společnosti. To znamená za jeden hrací automat a den v provozu z 55 na 110 korun.
Ty peníze se vám hodí!